Dovolte, abych to načetl:
To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj. V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím tento bod. Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Černohorský.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já jenom využiji toho, že opravujeme tento zákon, a chtěl bych se věnovat problematice daňových nedoplatků a penále.
Nyní má tedy slovo paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím.
Mezi zásadní navrhované změny tohoto překladu lze zařadit zejména: vyloučení předkupního práva v některých případech spoluvlastnictví jednotky a v případech spoluvlastnického podílu na funkčně související nemovité věci, zejména pozemku, a v případě jeho převodu s jednotkou - tady, pokud si vzpomenete na první čtení, se debatovaly například garáže; úpravu vzniku společenství vlastníků jednotek s jedním členem a na to navazující další úpravy týkající se vzniku společenství; zpřesnění úpravy správy domu bez vzniku společenství; Další navržená změna se promítá do oblasti nájemních vztahů k bytům a souvisí s možností sjednání smluvní pokuty mezi nájemcem a pronajímatelem v případě porušování povinností vyplývajících z nájmu. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Chtěla bych moc poděkovat za projednávání tohoto návrhu na ústavně-právním výboru, který se problematikou opravdu zabýval velmi podrobně. Na svém usnesení ze dne 11. prosince 2019 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a současně přijal několik pozměňovacích návrhů. Vzhledem k významu této novely pro praxi, která je pro oblasti bytového spoluvlastnictví více než složitá, moc prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do třetího čtení.
Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Ústavně-právní výbor se projednáváním tisku 411 zabýval na čtyřech jednáních ústavně-právního výboru, kdy několikrát toto projednávání bodu bylo přerušeno.
Nyní tedy pan poslanec Dominik Feri, řádně přihlášený do obecné rozpravy.
Můj příspěvek v rozpravě bude tak krátký jako můj pozměňovací návrh.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám také přiblížil obsah svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh se týká společenství vlastníků jednotek, tedy potažmo všech občanů, kteří vlastní byt. Od toho se potom odvíjí i požadavky na změnu těchto stanov, kdy změna stanov SVJ, které byly povinně přijaty formou notářského zápisu, musí být nadále provedena již navždy formou notářského zápisu, zatímco v případě změn stanov ostatních SVJ tomu tak není, respektive zatím nebylo judikováno, že by tomu tak být mělo. Z tohoto důvodu tedy předkládám pozměňovací návrh, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že pro změnu stanov společenství vlastníků jednotek se forma veřejné listiny nevyžaduje. Tím dojde k posílení právní jistoty v této věci a zároveň se předejde dalším případným soudním sporům v této otázce, které by ještě mohly vyvstat. A na závěr ještě konstatuji, že tento pozměňovací návrh má podporu Svazu českých a moravských bytových družstev jakožto zájmového sdružení sdružujícího bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v působnosti po celé České republice.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. V podrobné rozpravě je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji.
I tak je možné odůvodnit, protože to v písemném textu parlamentního tisku je.
To, jakým způsobem Česká republika je schopna vyvíjet svoji kontrolní činnost. Všichni se nepochybně shodneme na tom, že k funkčnosti každého státu patří to, aby dokázal efektivně kontrolovat plnění zákonů, funkci jednotlivých úřadů a podobně. Nevede to k tomu, že bychom chtěli diktovat a určit, kdy ta kontrola proběhnout nemá. Míříme tedy k tomu, aby se podařilo i v České republice zkvalitnit systém kontrol, omezit zdvojené, ztrojené a jinak zmožené kontroly, udělat pořádek v tom, co jinde státy sledují také, aby prostě systém kontrol fungoval dobře, ne nadměrně, ale efektivně a správně tam, kde je to nezbytně třeba.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.
Děkuji za slovo. Já si nemyslím, že tady jediná strana, která by ráda rozšířila pravomoci NKÚ, je strana SPD. Nedávno jsme měli zrovna u nás na obci kontrolu NKÚ, která kontrolovala dotaci na přidělení malých elektrobusů, a nenašla žádnou chybu, i když kontrolorky byly velmi úporné a měly množství dotazů. Ale oni to mají správně, protože je to taková metodika pro ty další, kteří budou pokračovat, aby nedělali ty jednotlivé chyby. To by bylo velmi smutné.
V prvé řadě jde o bezprecedentní a nesystémový zásah do daňové mlčenlivosti, kdy se údaje z daňového řízení jednotlivých subjektů mají de facto zveřejňovat prostřednictvím veřejnosti dostupného systému evidence kontrol. Významnou měrou by to narušilo konkurenční vztahy mezi jednotlivými subjekty, neboť zveřejnění informací získaných správcem daně by v řadě případů mohlo vést ke vzniku horšího postavení na trhu. Rozsah zveřejňovaných informací má být pak zřejmě stanoven podzákonným právním předpisem, vyhláškou Ministerstva financí, což protiústavnost celého opatření ještě umocňuje.
Dále bych představil pozměňovací návrh 4166, kterým se ruší podmínka očkování pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol.
Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský a pak budeme pokračovat tak, jak jsou řečníci přihlášeni. Prosím, máte slovo.
Řekl bych, ten pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, řeší stejnou agendu, ale řeší jako podskupinou. Ta sankce je tak nevysvětlitelná, že jenom zvyšuje nedůvěru k samotnému očkování. To je takové ustanovení, které se vysvětlit nedá. Přitom samotné ty zotavovací akce mají přece příznivý dopad jak na zdravotní stav dětí, tak i na jejich sociální začlenění. Aby tady nepadla mýlka a nepřesunuli jsme tu debatu k otázkám povinného očkování. To vůbec není návrh na nepovinné očkování nebo nějaké rozmělnění. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás ráda seznámila se svými dvěma pozměňujícími návrhy. Jeden je o šíření infekčních nemocí. Pozměňovací návrh nijak neruší a neomezuje ani jinak neupravuje informační povinnost pacientů definovanou v zákoně 41, o zdravotních službách, která zůstává v plném rozsahu zachována. Tak doufám, že mě všichni v tomto návrhu podpoříte.
Děkuji paní poslankyni. Nyní vystoupí pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ale pokud se udělá analýza těch pěti let, tak ta proočkovanost, byť ten akční plán se jistě v předchozích vládách realizoval, spíš klesá, než stoupá, to víme, víme, že v některých kategoriích. Takže ten akční plán úplně nefungoval. Ministerstvo, byť to takhle v tom akčním plánu není, přistoupilo k několika pozitivním krokům. A všechny tyto aktivity jsou velmi pozitivně vnímány. Já bych si dovolil podpořit na tomto místě pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové, který s tím souvisí. Domnívám se opravdu, že hlavní hygienik by měl být lékař. Z mého pohledu tyto pozměňovací návrhy jsou spíše technickými úpravami. Ty trvalé kontraindikace jsou známé, zřejmé. Nicméně existuje suma dočasných kontraindikací, které pediatři velmi dobře znají. Bohužel v zákoně je definováno - trvalá kontraindikace.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Děkuji za slovo.
Ale já v podstatě nemám nic zásadního ke sdělení, jenom to, že výbor pro veřejnou správu a regiony to projednal. Vnímal samozřejmě v té debatě, jak zrají určité korekce, ale toto břemeno nechal na garančním výboru. Takže my jsme podpořili tisk tak, jak je, bez našich vlastních připomínek a pozměňovacích návrhů.
Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Dolejšovi.
Já nebudu tak stručný jako pan kolega. A máme tady pozměňovací návrhy: Pověřuje předsedu výboru, tehdejšího pana poslance Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což tak učinil. Pověřuje zpravodaje výboru Raise, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, po dlouhé době jsme se zase dostali k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, NKÚ. Faktem je, že Nejvyšší kontrolní úřad je svého druhu téma a problém, který není nestranický, ale naopak štěpí strany napříč celým politickým spektrem, s výjimkou SPD, která jako jediná na maximum podporuje posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi, tedy kontroly, jak se utrácí peníze nás občanů a daňových poplatníků. Nejde si nevšimnout, že i ve Sněmovně máme lobby proti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tedy proti tomu, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat veškeré hospodaření s veřejnými prostředky. Poslanecké výbory celkem úspěšně protahovaly projednávání této novely zákona a některé z nich si neodpustily přidat návrhy, které by navrhované rozšíření kontrolovaných subjektů zase snížily. My v SPD chceme a prosazujeme, aby se mohly kontrolovat veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě včetně neziskových organizací.
Konstatuji ovšem, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pane ministře? Pane zpravodaji? V tom případě se ptám, kdo se hlásí z místa. Jestli nikdo, končím i rozpravu podrobnou. Děkuji.
V rámci projednávání prvního čtení byl návrh zákona přikázán k projednání hospodářskému výboru.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo.
Nevidím. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.
Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu nevyúsťuje ve zjednání nápravy zjištěných nedostatků, neboť se jedná o orgán bez exekutivních pravomocí. Děkuji za slovo.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán kontrolnímu výboru, stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V článku 97 odst, 1 se slova "se státním majetkem" nahrazují slovem "státu". Kontrolní výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy;
Děkuji panu zpravodaji kontrolního výboru. A jak jsem vás již informoval, tak se tímto návrhem zabývala také stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámila s usneseními stálé komise pro Ústavu České republiky. Dohodla jsem se s organizačním výborem a s kolegy z legislativy, že postačí, pokud vás tímto způsobem ústně a pečlivě seznámím s usneseními, která jsme přijali. Co se týká stálé komise pro Ústavu České republiky, tak jednala o novele Ústavy tak, jak ji projednáváme, několikrát. Stejně tak o této věci několikrát jednala se stálou komisí pro Ústavu Senátu Parlamentu České republiky. Snažili jsme se najít shodu v tom, jakým způsobem Ústavu upravit tak, abychom měli šanci na schválení oběma komorami Parlamentu. Co se týká usnesení komise, tak 12. června 2019 jsme na 12. schůzi Stálé komise pro Ústavu České republiky přijali toto usnesení: "Stálá komise pro Ústavu České republiky - Bez změn c) předložený návrh novely Ústavy dává Parlamentu široký prostor pro uvážení, jak široce vymezit působnost NKÚ v prováděcím zákoně. Je však nutné dbát na soulad návrhu prováděcího zákona s návrhem novely Ústavy;
Jenom shrnu názor na některé části daňové řádu tohoto návrhu. Samozřejmě že některé části tohoto návrhu vnímáme jako problematické, a ve skutečnosti jsou to velmi významné návrhy, které se však dotknou všech poplatníků, a je také navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky.
Prosím, vydržme to ještě těch deset minut, ať se paní poslankyně může v klidu vyjádřit.
Dovolte, abych tedy zmínila některé úpravy, které výrazně zhorší podmínky daňových poplatníků.
Prosím.
Takže ještě jednou. Jedná se například o zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně či prodloužení doby pro vrácení nadměrných odpočtů. Já myslím, že žena, nebo muž, to je jedno. Důležité je, aby tady byl klid. Tam navrhujeme, aby toto ustanovení bylo odstraněno a nadále platilo, že první čtyři dny se nebude stanovovat úrok z prodlení. Jak uvádí důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, tyto způsoby by měly být v principu kvalitativně rovnocenné. Bohužel pokud se podíváme do návrhu zákona, tak tomu tak úplně není.
Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Kolářík a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. V některých případech tato odpovědnost zcela chyběla. Často byly uzavírány nevýhodné smlouvy a veřejné zakázky byly svěřovány firmám s nejasnou vlastnickou strukturou, nebo byly zadávány bez výběrového řízení. Následkem této praxe bylo vyvádění veřejných peněz do soukromých rukou. Důsledkem nebyly pouze nezanedbatelné ekonomické dopady na veřejné rozpočty, ale rovněž oslabování efektivnosti, důvěryhodnosti výkonu veřejné správy. V případě formálního i obsahového dodržení platných norem by k tomuto jevu vůbec nedošlo." Od nezávislých kontrol tu máme skutečně profesionální instituci, Nejvyšší kontrolní úřad, a není jediný důvod, proč její aparát nevyužívat všude, kde je to možné. Zlodějny podkopávají víru občanů ve spravedlnost. Podkopávají ekonomiku a samozřejmě způsobují ztráty, které se pak odrážejí na neschopnosti či neochotě státu řešit chudobu a sociální problémy lidí, kteří si skutečně sami nemohou pomoci. Na druhé straně invalidy a důchodce, kteří žebrají na ulici. A pochopitelně chybí i peníze na účelné investice, které by státu do budoucna přinášely zisky. Dámy a pánové, na tohle myslete, až budeme hlasovat o tom, v jaké podobě zákon o NKÚ přijmeme. Čím více výjimek, tím více děr v cedníku, ze kterého odtékají veřejné peníze, peníze nás všech, peníze našich občanů, peníze, které bychom mohli používat daleko účelněji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vysoké školy, to není tak, že by se tvrdilo, že to jsou instituce, kam chodí obrovské miliardy. Vysoké školy jsou dneska podfinancovány několika desítkami miliard. Takže to bylo všechno. Já bych poprosil stáhnout svoji přihlášku z podrobné rozpravy, protože jsem dostal ujištění od paní ministryně.
Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka.
Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám rád představil pozměňovací návrh, který se vydává jiným směrem, než je to doposud diskutované rozšíření pravomocí NKÚ, ale s rozšířením pravomocí NKÚ souvisí velmi úzce rovněž. Ten pozměňovací návrh předkládáme spolu s panem kolegou Markem Výborným, Vítem Rakušanem a Markem Bendou.
Domníváme se, že tím vyřešíme řadu nešťastných situací, ke kterým dochází. To znamená, i tady se jedná z mého pohledu spíše o technickou úpravu, drobnou technickou úpravu, která je zdánlivě nepatrná, nicméně významně může určité části populace usnadnit život a návštěvu školy. Tyto dva pozměňovací návrhy jsou z této kategorie podobně jako pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka. Já bych vás velmi poprosil o vaše vlídné přijetí těchto pozměňovacích návrhů a jejich podporu a tímto končím a děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, všechno nejlepší do nového roku. Vidíme se poprvé. Já bych krátce navázal na své předřečníky. Uvedu několik příkladů. Zůstaňme u toho, že chceme, aby byla proočkovaná populace. V takových případech, když třeba dítě není zcela proočkováno, tak ho vyloučit z nějaké akce, je podle mě šikanózní a není to opodstatněné. Je-li to očkování skutečně tak chránící, tak se ty ostatní děti ani jejich rodiče nemusí ničeho obávat. Stejně jsou ty děti celou dobu pohromadě. My tady máme absurdní situace, kdy například ve školce sankcionujeme tu školku za to, když přijme dítě, které není proočkováno nebo zcela proočkováno tak, jak to ukládá dneska zákon, a následně dva měsíce nato ho pošleme do první třídy ve škole, kde už to nehraje žádnou roli. Stejně tak vylučování těchto dětí z táborů, různých akcí, škol v přírodě, rekondičních pobytů je prostě šikanózní. Tam se domnívám, že to naráží přímo na ústavní pořádek České republiky. Takže to je zvláštní kategorie mezi těmi školkami. Ale já vás chci také požádat za všechny ty rodiče a jejich děti, aby nebyly vylučovány z kolektivů, abyste podpořili v podstatě všechny ty pozměňovací návrhy. Tak jak tady zazněly, tak se domnívám, že vedou k vylepšení té předlohy, která tady přistála z Ministerstva zdravotnictví.
Děkuji, pane poslanče. Dvě omluvy. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha a do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nebudu zdržovat, jenom rychle. A myslím si, že to je závažný problém, který bychom možná v rámci toho očkování mohli naťuknout a řešit.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Podrobné odůvodnění je uvedeno v písemné podobě mého návrhu, který je načten v systému Sněmovny.